Moji milí kolegové, to je ta chyba, která mi dlouhodobě vadí. Náš stát potřebuje pomoc rodiny, zdravé, stabilní a silné. Myslím, že výmluvné je to, když se v citovaném úryvku programového prohlášení objevují na prvním místě samoživitelé. Sociální a demografické trendy známe. Mnozí máme máslo na hlavě, ale kde je prevence rozpadu manželství a potažmo rodin? Kde je ta první pomoc? Přicházet s pomocí, až když už je vše pryč, znamená jakoby čistit spálenou budovu od popela. Rodina nemá být sociální problém. Zásadně je třeba jakýkoliv průnik státu do rodin zmenšovat na minimum. Myslím si, že tento bod nemusíme více rozvíjet. Co mi dále chybí v programovém prohlášení vlády nebo tam není jasně definováno, je problematika sociálně vyloučených lokalit. Ohroženou skupinou je nižší střední třída. Protože tato názorově nesourodá pětikoalice je postavena na emoci, možná na postoji, který tady razíte celé minulé volební období, celou předvolební kampaň, a pokračujete v ní a díky ní rozdělujete společnost na dva tábory. Je to sobectví, nevraživost, zášť, možná až iracionální nenávist, která je stavebním kamenem a pojivem této nesourodé vlády, a ta vás bude držet možná celé čtyři roky. Sice potom couvali, ale jen ti, jejichž aktivismus se rozplynul v těchto poslaneckých lavicích. Mají svou politiku postavenou na idejích marxismu a netají se tím. Tato moderní skupina jeho fanoušků je trefně označována za neomarxisty. Není to ode mě nějaká nálepka, ale popis jasné konkrétní situace z minulého týdne. A v této vládě, jak víme, nejsou sami. Vzpomeňme, že minulé volební období byla menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD opřena o hlasy KSČM a bylo nám to vyčítáno. Zcela pragmaticky to tak dopadlo díky celé Sněmovně, poněvadž nikdo jiný nebyl. Byla to patová situace, byl to hlas rozumu. Snad to ukočíruje.
Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Jenom fakticky budu reagovat. Škoda že jste takhle plamenně nevystupoval, když se tady řešilo, že váš předseda je bývalý člen KSČ a že údajně tedy měl spolupracovat s StB. To by bylo něco, co by pomohlo této zemi.
Já jsem si bláhově myslel, že nám tady pan Michálek přijde říct, co to tedy znamená demokratický komunista. Mě by to taky zajímalo, možná že to tady ve vládě máme, tak abychom věděli, s kým ideově máme tu čest, protože oni nám budou sedět od dnešního dne, nebo respektive sedí už měsíc ve Strakově akademii.
Mohl bych ještě pokračovat dlouho, ale zkrátím to. Investovali jsme nejen do našich lidí, dopravní infrastruktury a zdravotnictví, ale i do naší krajiny a přírody. Nastartovali jsme největší výsadbu lesů v historii naší země po kůrovcové kalamitě, kterou nám zanechal pan Jurečka, který jako ministr do toho nedal ani korunu. Zatímco naše vláda na to vynaložila 17 miliard. Od roku 2017 se vysadilo 640 milionů stromů, zalesnili jsme 124 tisíc hektarů, dvojnásobek Národního parku Šumava. Mimochodem, emise, kůrovec, jádro, to mi připomíná Green Deal, o kterém taky soustavně nemluvíte pravdu. Tak abychom si to už konečně jednou ujasnili, i když vy samozřejmě jste to už slyšeli. Green Deal je politický závazek, nic se nepodepisovalo. A už jsme mohli pomoci lidem z těch peněz, ale vy to nechcete. Za druhé, společně jsme dva roky bojovali s Francií a společně prosadili jádro a zemní plyn jako nízkoemisní zdroje. Takže to není teď, to trvalo dva roky, že si můžeme zvolit vlastní energetický mix. Takže to je ta výhoda, že v rámci Green Dealu my nemáme konkrétní závazek. My jsme se přihlásili k tomu průměru. Máme dostat evropské peníze, které můžeme samozřejmě využít a dát maximum těch peněz na projekty jako zalesňování krajiny, zvyšování dostupnosti vody, zadržování vody v krajině, energetické úspory a další rozumné návrhy. Naštěstí peníze nemusíte vůbec řešit. My jsme je vyjednali za vás, tak vám stačí, abyste je rozumně investovali a maximálně evropské fondy vyčerpali. Takže prosím žádný ROP Severozápad jako v minulosti, ale transparentně vyčerpat. Za zavřenými dveřmi každá země hraje tvrdě za sebe. Takže já nechápu, kdo je vlastně šerpa. Šerpa je to nejdůležitější, co je, šerpa je výkonný premiér a ti šerpové stále spolu mluví. Já se divím, že pan premiér to pustil z ruky, ale dobře. A že to budujete na Úřadu vlády, fajn. Tahle agenda má být na Úřadu vlády pod premiérem a klidně tam můžete ušetřit, protože to je všechno duplicitní. Ale možná to máte vymyšlené jinak. Ale vy samozřejmě mluvíte anglicky, to je skvělá zpráva, protože třetina vašich ministrů, jak jsme se dozvěděli, i když to máte v programu, nemluví. Já jsem k dispozici vám dát ty informace. A když se podíváte, když byla zvolena Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, kam letěla nejdřív? Kam letěl? Nejdřív do Paříže a potom do Varšavy. Za zavřenými dveřmi pochopíte, tam sedí ti všichni premiéři a prezidenti. My máme Francii, nalevo máte Emmanuela Macrona, napravo máte Magdalenu, švédskou premiérku, bývalou ministryni financí. A koho chcete hledat? Jaké spojence? My jsme vždycky hledali dobré vztahy se všemi, vždycky. Viktor Orbán nám daroval 150 nových ventilátorů a vakcíny. To jsou ty osobní vztahy, které je si potřeba vybudovat. A nevěřte prosím vás těm novinářům, co tam vykládají, to je nesmysl. Za těmi dveřmi jsou premiéři sami, nikdo jiný tam není. A tam, když vám řeknou, že teď odevzdáte mobily a zapnou se rušičky, tak uvidíte, co se tam povídá. A znovu upozorňuji, že byly všechny přípravy pod taktovkou úředníků. Takže jenom dvě věci jsem chtěl, a to byl Španělský sál a dárek pro premiéry a prezidenty.
Takže prosím, berte to v patrnosti. Určitě nechceme - a z toho bych vás nikdy nepodezírala - ohrozit bezpečnost této země.
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Jednak děkuji za tu debatu, děkuji za ty komentáře. Já se těším na spolupráci. A jenom některé otázky velmi stručně. Kochův institut je samozřejmě komplikovaná instituce. To je také ten důvod, proč jsem svým poradcem jmenoval profesora Slabého, poradcem pro vědu, výzkum. Já si myslím, že to je dostatečná autorita, která je schopna s tímto pomoci. Z tohoto pohledu se domnívám, že je tato kapitola je snad dostatečně vysvětlena, a možná se spíš jednalo o nějaké nepochopení nebo neporozumění. Prostřednictvím paní předsedající bych chtěl poděkovat kolegu Brázdilovi a ubezpečit ho, že opravdu takhle to je myšleno v tom programu, a jsem si jistý, že musíme dotáhnout to, co se nepodařilo minulé vládě. A toto je jedna z věcí, kterou bych chtěl dotáhnout do konce, tedy ohledně záchranné služby. Myslím si, že je dobré využít, že sice v opozici, ale to není podstatné, jsou tady dva odborníci přes tuto problematiku. Záchranářství, první pomoc, se ukázaly v době covidu, a nejenom v době covidu, jako naprostý pilíř rychlé péče o naše pacienty, a nejenom akutní pacienty. A proto této problematice v programu věnuji poměrně velkou pozornost. Já jsem přesvědčený, že co se týká jakéhokoliv placení za zdravotní péči, tak to nebylo myšleno zle a jednalo se pouze o neporozumění. V programu není slůvko o tom, že by si pacienti měli za zdravotní péči platit. Ty klinické doporučené postupy v podstatě kopírují standardy německé, nejvyšší německé standardy kvality péče. Tedy aby na ty výkony, na které půjdou - a nejsou to jenom chirurgické, onkologické či jiné výkony - měli stejnou kvalitu na všech pracovištích, kde ty výkony budou provádět. Plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění - já chci víc. Jsem si plně vědom, že jsem z Brna. Jsem Moravák, ano, jsou chvíle, kdy říkám: Já su z Brna. V Brně se to tak říká.
Děkuji, pane ministře.
A když už si to píšete sami nebo možná u některých je to někým jiným napsáno, tak poprosím, ať jsou tam potom relevantní, pravdivé informace. Nesledujeme hodinu, hodinu a čtvrt trvající tiskové konference, které jsem i já a mnoho dalších lidí a celá společnost mohla sledovat, kdy něco na začátku řekl premiér, pan něco jiného řekl ministr zdravotnictví, nebo dokonce ty informace byly tak, že během dne se ta informace třikrát změnila, třikrát se to změnilo. Ministr rozhodl, premiér změnil, ministr na to ještě nějak reagoval. Nesledujete vládu, která by vydávala rozhodnutí, která v řádu několika dnů ruší na základě žalob občanů správní soud. Dáváme si na tyto věci bacha. Říkáme předem po projednání se zástupci těch, kterých se to dotkne, jaká mohou očekávat opatření. Dělal by je kdokoliv, kdo by tam byl, ale některé chyby, které se děly skoro po dvou letech, tak to prostě byly chyby, které se už nedají potom omlouvat. Takže já bych nebyl takový, že bych si tady dělal z někoho legraci. Prosím, nečtěte tady z těch papírů strašení toho, že byly zastaveny programy Antivirus nebo zrušeny. Pak si dovolím poznámku, ctěnou kolegyni Margit Balaštíkovou jenom stručně opravím. Taková drobná technická. To byla jedna rovina. Ten příběh začal tím, že se řeklo, je potřeba směnit některé pozemky mezi těmito dvěma státními podniky. A já jako ministr jsem byl v situaci, kdy pokud jsme to chtěli zastavit, prověřit, změnit tyto parametry směny, tak já to přece nebudu dělat s generálním ředitelem, který tu směnu připravil a dělal ji. Takže já jsem tam jasně řekl: manažerská, organizační pochybení plus tato otázka této směny. To byly dva důvody. Takže srovnání 114 milionů korun a 226 milionů korun, kdy za poslední dva roky vaší vlády je tam raketový nárůst.
Pan premiér trpí, protože pan Válek něco vysvětluje a nikdo mu nerozumí. Samozřejmě jste zjistili, že je něco jiného být v opozici a udělovat knížecí rady a být v tom. Ale my jsme vám všechno připravili, my jsme vám všechno připravili! Takže zdravotnictví. Za nás jsme systematicky navyšovali objem peněz, z 322 miliard v roce 2017 na více než 550 miliard korun v roce 2021, celkem 228 miliard. Nikdy zdravotnictví nemělo tolik peněz, nikdy.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 Ano, naši lékaři, kteří dělají transplantace, jsou nejlepší v Evropě. Většina vlády je z Moravy, máte střet zájmů, ale já to podporuji. Dělá se projekt. Takže prosím, podpořte to a dokončete to. Zeptejte se pana profesora Pařízka, kolik tam rodilo premiérů, tedy jejich manželek. Já jsem tam nerodil, moje děti a vnučky se narodily v Neratovicích. A kdo jim všechno, všechno nasliboval? A je tam skvělý projekt, takže chci poprosit pana ministra, prostřednictvím paní předsedající, aby tyhle projekty dokončili, protože jsou skvělé. Je to jediná onkologická nemocnice u nás, skvělá, Žluťák, perfektní, skvělí lidé. My jsme udělali národní boj proti rakovině, národní boj. Naši lékaři mají skvělou léčbu, ale lidé musí chodit na prevenci a to se musí propagovat. Já chápu, tady je Adam Vojtěch... Já jsem se strčil až na konec. Ale úřad, který dohlíží na financování stran, potvrdil, že to nebyla žádná kampaň, nebyla. Ale je to naše dílo. V roce 2035 bude u nás umírat víc lidí na rakovinu než na ischemické choroby. A tak je to i v Evropě, jednal jsem o tom s komisařkou. Aby si to lidi přečetli, to jsou skvělé... Tady jsou naši nejlepší onkologové, nejlepší. Asi devatenáct jich je. Takže bych byl rád... volby skončily, vyhráli jste, nebudu komentovat jak, takže rakovina. Pokračuji zdravotnictvím. Bez našich lékařů by v nemocnicích neudělali vůbec nic. Ale to je zajímavý projekt, a pokud to bude mít smysl, proč ne. Prosadili jsme 90 % úhrady léčebného konopí, rozšířili jsme i počet hrazených pomůcek, například o druhý mechanický vozík. Pro zaměstnance jsme vybojovali zrušení karenční doby na první tři dny nemoci. Celé tři roky jsme se zaměřili na prevenci rakoviny - to už jsem říkal. Udělali jsme velký pokrok v digitalizaci. Zavedli jsme eRecept a od března začne fungovat ePoukaz na zdravotnické pomůcky. Rozšířili jsme datové schránky, zavedli jsme elektronická podání daní, prosadili jsme elektronickou dálniční známku.
Kdo z nás napříč spektrem starostoval, tak ví, že když přišly povodně, tak jsme sáhli do našich pracovních stolů a vyndali jsme možná trochu zaprášené povodňové plány a podle nich jsme byli schopni manažovat průběh veškerých opatření ve městě. My bychom takové plány i na úrovni municipalit obcí a krajů chtěli i pro další typy hrozeb, ať už se to týká blackoutu, ať už se to týká propracovaných pandemických plánů, říkám i na úrovni municipalit. Co se týká posílení funkce Ústředního krizového štábu, na tom už jsme začali pracovat. My jsme odstranili duplicity v systému, zrušili jsme Vládní radu pro zdravotní rizika. To byla instituce, která vznikla v rámci nějaké vnitřní konkurence, kdo bude řídit pandemická opatření. My chceme jednoduché, zákonem dané schéma, kde Ústřední krizový štáb se svými poradními orgány, kam mimochodem teď patří i centrální řídící tým - ten byl v jiné struktuře, teď je to pracovní skupina Ústředního krizového štábu - tak jsme zjednodušili ten systém. To byl první krok. My jsme jasně dali do našeho programového prohlášení, do oblasti bezpečnosti, že řešení migračních krizí určitě nepůjde cestou povinných kvót. Tři roky jsme o ní slyšeli, poslední rok byl argument ten, že už přece nebudeme zatěžovat předvolební kampaň důležitým tématem diskuse o policii. To je doufejme minulost, co se policie týče. Maslowovu pyramidu potřeb znám. Samozřejmě oblast bezpečnosti takhle vnímám. Budeme na to klást obrovitánskou prioritu. To je normální, to ke každé vládě patří. A to všechno v našem programovém prohlášení najdete.
Děkuji, pane ministře. Nyní tu mám dvě přednostní práva.
Takže určitě toto budou tvrdá jednání. Na to bych chtěla upozornit, že to by mohlo být také považováno za ohrožení bezpečnosti, protože to nastavovaly odborné týmy těchto resortů.
Děkuji vám a omlouvám se.
Ale ještě pozor.
Další přihlášený v rámci rozpravy, ale s přednostním právem je pan ministr Jurečka. A já zatím přečtu omluvu, která je od paní Heleny Válkové, která se od 22.06 hodin do konce jednacího dne omlouvá z důvodu nemoci. Prosím, pane ministře, máte možnost pro své vystoupení.
Já si dovolím některé věci shrnout. Já musím souhlasit s některými jeho krátkými pasážemi, u kterých jsem tady také kroutil hlavou. Například to, když říkal, že lidé dávají jemu a jeho vládě za vinu to extrémně rychlé zadlužování. S tím jsem musel samozřejmě souhlasit, protože to je fakt, to je pravda. Prostě nárůst dluhu o prakticky 830 miliard korun za poslední dva roky, to je opravdu astronomická částka.
Bylo to zamlžené. Teď je to úplně jasné. To samozřejmě neznamená, že nebudeme s opozicí diskutovat, a připouštím, že se může stát, že přijdou s něčím rozumným, nerad bych to dopředu vylučoval. Jsem optimista na rozdíl od mého předsedy klubu, jak mi naznačuje . Někdy zdání klame. Ministerstvo financí v tomto pojetí je bankomat, kde můžete přijít a je úplně jedno, co máte na účtu, strčíte kartu a peníze vypadnou. Myslím, že je to naprosto pochopitelné, politicky pochopitelné. Je to mandatorní výdaj, když jsme to uzákonili? Je to mandatorní výdaj. No, já taky nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se to. Green Deal, co s tím budete dělat? Jak to vlastně myslíte? Je to hrozně špatně. Andrej Babiš nám to neuměl vysvětlit, zkuste nám to vysvětlit vy. Protože promarnil příležitost, kterou například využili naši sousedé ze severu, z Polska, kteří si vyjednali rozumné výjimky, které odpovídaly postavení a potřebám Polska. My jsme si nic nevyjednali. My jsme tady měli silná slova v České republice. Před chvílí jsme byli svědky debaty, já bych ji nazval, doufám, že se má kolegyně paní ministryně obrany neurazí, Mimoň sem, Mimoň tam, ale Mimoň je zisková. Tady říkáte panu kolegovi, který je tady poprvé, že je pan Neviditelný. Jak říkala jedna má kolegyně, jednou tady byl v březnu a jednou ve středu. K tomu se vůbec nevyjádřil, ale ví přesně, že to bylo v jeho kanceláři. A tady jsme viděli, co se stalo s vládou pod vedením Andreje Babiše.